Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.
Ráda bych jako zpravodajka upozornila na to, že bylo konstatováno ze strany Ministerstva vnitra, že projednávání tohoto tisku spěchá. Sněmovna podpořila zkrácení projednání ve výborech na 30 dnů. Během projednávání ve výborech se však ukázalo, že toto zkrácení lhůty k projednání nebylo ideální. A hlavně, zásadní věc je, aby byly připraveny aplikace jednotlivých ministerstev a institucí pro dálkové připojení prostřednictvím elektronické občanky.
Děkuji a nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Jiřího Valentu, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo paní předsedající.
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 42. schůzi po odůvodnění doktorem Petrem Mlsnou, náměstkem ministra vnitra, po zpravodajské zprávě poslankyně Věry Kovářové a po rozpravě přijal usnesení, kterým: u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo a stát, kde se narodila, Zmocňuje zpravodajku výboru, aby s usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu.
V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Petrů. Prosím, máte slovo. Ano, to je procedurální návrh. Svolám kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování o návrhu sloučení rozpravy tohoto bodu a bodu následujícího. Hlasování končím.
Vážený kolego Zahradníku prostřednictvím pana předsedajícího, já si velice vážím vašich názorů, ale dovolte dvě drobné faktické poznámky. Já si myslím, že kůrovcová kalamita nebyla způsobena Kyrillem, ta už vznikla daleko dříve. Vznikla, řekněme, kontroverzním vysušováním mokřin, děláním kanálů, prohloubením přítoků teplé Vltavy. Takže zdravý les by určitě odolal víc.
A ještě než budeme pokračovat, s přednostním právem se hlásí zpravodaj výboru pan kolega Klán.
Děkuji za slovo. Já jsem využil svého přednostního práva jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Národní parky vyhlášené před přijetím tohoto zákona jsou národní parky podle zákona."
Nyní pan poslanec Junek, připraví se pan kolega Bendl, protože pan poslanec Votava svoji přihlášku už zrušil.
Nicméně jsou některé věci v této předkládané normě, které se nepodařilo úplně vydiskutovat nebo nebyl tam nějaký většinový konsenzus. Takže aby bylo jasně dáno, kdy tedy toho bude dosaženo. Protože tak jak je dnes zákon napsán, tak jsme sice stanovili cíl, ale neřekli jsme si, dokdy to bude splněno. A to si myslím, že je špatně a že by ten časový údaj tam být obsažen měl. Vlastně jediné, co dneska víme, že 15 let se v národních parcích nebude nic dít, nebude nic konat. To je jediný vlastně časový horizont.
Jistě si všichni uvědomujeme, že z hlediska ohrožení lidského zdraví jsou nejdůležitější škodlivinou jemné prachové částice.
Já se velmi omlouvám, poprosím o klid v jednacím sále.
Co se týká paliva, tak nejhorší je uhlí, pak samozřejmě mokré dřevo, suché dřevo, nejlepší jsou dřevěné pelety. Jasný je alespoň požadavek na přívod kyslíku a co nejdokonalejší spalování. Rozhodně nepomohou samotná relativně drahá a jistě docela dokonalá topidla. To znamená, že ty dotace, které dneska jdou na topení uhlím, to skutečně až člověka děsí. Proč začínám právě od oněch kotlíků? A tady jsme už samozřejmě u té kontroverzní záležitosti kontroly topení přímo u obyvatel rodinných domů. TOP 09 je konzervativní strana a ctíme svobodu a práva jednotlivců, včetně práva na soukromí. Samozřejmě uznávám, že tady se setkávají dvě kategorie práv, to je třeba samozřejmě přiznat. Co je třeba najít? Je třeba najít rovnováhu mezi těmito dvěma právy, najít mezi nimi kompromis. Je to jednoznačně podpora jiného typu vytápění. Jak už jsem řekl, podpora kotlíkových dotací je obrovskou chybou ministra Brabce. Tam dokonce existují ekonomické nástroje, jak tuto věc řešit. Chci říct, že existuje možnost vyhláškou zakázat topení hnědým uhlím. Já chápu, že to je samozřejmě dlouhodobá záležitost, že to není tak, že si stoupne fronta na krajský úřad a tak si koupím hlasy voličů.
Ještě s faktickou poznámkou pan zpravodaj Zemek.
Pan kolega předřečník tam zmiňoval to omezování u průmyslových podniků. Takže ty podniky prostě plní imisní limity. Tam už k tomu posunu došlo, byl to technologický posun. A opakuji, není možné, aby průmyslový závod, velký znečišťovatel ovzduší, porušoval zákon, protože potom by prostě nedostal povolení k provozu toho konkrétního stacionárního zdroje znečištění. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Václav Horáček.
Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, ujměte se slova.
Jedná se o sněmovní tisk číslo 764, který je doprovodným zákonem k vládnímu návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Cílem předkládaného návrhu zákona je reflektovat změny, které přináší nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. To znamená, jedná se o čistě doprovodný zákon k tomu zákonu předešlému.
Já děkuji. Prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji, pane zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Tak především tento zákon nezavádí jednotnou elektronickou identitu, tak jako mají v Estonsku. Nejsme připraveni na to něco takového zavést. Tento zákon zavádí poměrně jednoduchou věc. To je všecko, co by měl tento zákon splňovat. A není to o tom, že nám ho tlačí Evropská unie. Je to zákon, který by určitě měl být přijat. Ovšem zákon v této podobě vypadá úplně jinak. Těch dat, která jsou v současné době k dispozici, jsou ziliony. Desetitisíce subjektů vytvářejí tato data. Do toho zákona to prostě nepatří. Hospodářský výbor sice projednával tento zákon, ale neměl vůbec k dispozici pozměňovací návrhy. Takže jedním z pozměňovacích návrhů paní poslankyně Kovářové je také, aby jeden odbor na Ministerstvu vnitra, který spravuje registr, mohl vykonávat hospodářskou činnost. Druhý problém je prostě, proč by měl vykonávat hospodářskou činnost, když tady jsou certifikační autority. Já chápu, že Ministerstvo vnitra musí mít dozor nad tím, jak ty certifikace vypadají, a má je monitorovat, ale to nesouvisí s hospodářskou činností. Je to také důvod, proč jsem žádal opakovaně pana ministra vnitra, aby nezkracoval lhůtu k tomuto zákonu. Poslední jednání o této záležitosti iniciované ICT unií proběhlo v pondělí na Ministerstvu vnitra a neskončilo žádným závěrem. Jak vypadá dnešní občanka? Můžete si dnes koupit občanku s čipem, zaplatit poplatek, na tom čipu není nic. Po přijetí tohoto zákona budeme mít občanku s čipem, za kterou nebudete platit, ale vůbec není známo, co na ní bude. Jakékoliv konkrétní představy o tom, co tam bude, prostě neexistují.
Další prosím. Další prosím. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Ano. Návrh byl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. Tento návrh nebyl přijat. Návrh byl přijat. Návrh nebyl přijat. Další prosím. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Pokud nikdo neuplatňuje další návrhy na změnu procedury, hlasovali bychom tedy teď o tom, že se budeme řídit procedurou tak, jak ji předložil garanční výbor, a tak, jak na ni odkázal pan zpravodaj. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat, procedura byla schválena. V tom případě nám nic nebrání, abychom zahájili hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, a já prosím pana zpravodaje, aby nás hlasováním provedl.
Takže pane předsedo, nejprve bychom měli hlasovat, a vážené poslankyně a vážení poslanci, o legislativně technických úpravách. Dají se hlasovat společně. A ta poslední legislativně technická úprava, tu si dovoluji já současně načíst, protože ta se týká souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her.
Čistě teoreticky je možné rozpravu znovu otevřít, ale to by musel vystoupit nějaký ministr.
Už je v Senátu, takže...
Návrh byl přijat.
Já bych poprosil alespoň tři slova, o čem to je, v krátkosti.
Samozřejmě nemohu vyloučit, že někdo ne, ale je to dlouhá procedura a opravdu bych byl rád, abychom to dnes ukončili. Prosím, abyste se usadili, protože budeme hlasovat a jsme tedy v bodě tři, což je otázka elektronických cigaret. Návrh nebyl přijat. Kolegyně, kolegové, prosím, nepokřikujte tady na sebe. Pokud je problém s tím, že neslyšíte, zařídíme, aby došlo ke zvýšení hlasitosti, a nemusíme tady na sebe křičet.
Byla na něm odvedena strašná spousta práce, vyjadřovaly se k němu stovky lidí.
Děkuji panu ministrovi.
Já jsem byl minulý týden na valné hromadě Sdružení šumavských obcí a musím říci, že jejich odmítavý postoj k novele zákona 114 je významně většinový. Významně většinový. A to, že pan ministr říká, že obce na Šumavě jsou opravené, a staví to, jako kdyby to bylo něco podezřelého, co by je mělo ve vašich očích diskvalifikovat, tak vás prosím, abyste se tímto ovlivnit nenechali. No a za třetí. Oni to budou možná dělat deset, dvacet let, možná si myslí, že pak nějací jejich potomci, noví ekologové, to budou dělat další staletí.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Junek.
To je první věc. Já velice rád uspořádám exkurzi do jiné oblasti, abyste viděli, jak obce trpí tam, kde není chráněná krajinná oblast, a tam, kde není národní park. Zajeďte se prosím podívat, jak si žijí obce v Krušných horách. Chci říct, že národní park je pro Šumavu požehnáním a skutečně, braňme ho.
Prosím, pane poslanče.
Původně jsem chtěl dvě poznámky, ale teď mě pan kolega ještě inspiroval ke třetí. To je první poznámka. A pak poslední poznámka k tomu, že je těžké dostat od obcí odpověď a že vlastně pořádně nevědí, co chtějí. Ony to vědí a řada těch pozměňovacích návrhů, které zde jsou, je konzultována právě s nimi, mají konkrétní znění a je otázka, jak se k nim jenom postavíte.
Děkuji panu poslanci.
Tak to prostě je. A čím cennější lokality, tak tím větší omezení. A já to vnímám i během těch různých jednání. A také většina těch problémů nebo těch rozporů byla potom zahrnuta právě v rámci toho pozměňovacího návrhu. Co tady ještě padlo a co musím trochu rozporovat, a tady se asi neshodneme s panem kolegou Bendlem. Asi to vnímám trochu jinak. A jak už jsem řekl, nikdy asi nebude vyhověno úplně všem a praxe ukáže. Podobná debata například proběhla i v Německu, když se zřizoval národní park Bavorský les, byla myslím podobně bohatá a podobně místy i divoká, ale dnes si myslím, že tam většina těch zájmových skupin a stran, obcí, měst, občanských sdružení je spokojená, a myslím si, že by to mohl být i takový příklad pro nás, že to nemusí skončit špatně.
Děkuji panu poslanci Zemkovi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající. A ty obce, které jsou okolo, ty velmi často zvedají svůj hlas. A proti nadměrným ekologickým zásahům velmi účinně a velmi jednotně protestují.
Snad to tak i vydrží. Přihlásil jsem se do obecné rozpravy, abych nezneužíval postavení zpravodaje.
V prvém případě se jedná o technickou úpravu, kde se upravují jazykové náležitosti předkládaných žádostí a provázanost v tomto ohledu se správním řádem. U druhého pozměňovacího návrhu se mění terminologie týkající se celního režimu v návaznosti na přijetí nového celního kodexu Unie. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Prosím, máte slovo.
Já si myslím, že už není třeba dál k této technické novele nic dodávat. Jenom bych ráda potom v obecné rozpravě odůvodnila svůj pozměňovací návrh, který jsem podala a který se samozřejmě nachází také v systému. Děkuji za pozornost.
Ano, já děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku paní zpravodajky. Prosím, máte slovo.
Takže ještě jednou děkuji za slovo. Z důvodu zachování právní jistoty pro žadatele je vhodné termín "ověřený" z návrhu zákona vypustit a současně se navrhuje, aby překlad "povolení" byl vyžadován pouze v případě, kdy tak stanoví nařízení o biocidech. Paušální povinnost předkládat úředně ověřený překlad by šel nad rámec souběžného vzájemného uznávání. Ten druhý bod potom se týká toho, že vzhledem ke skutečnosti, že žádost obsahuje mimo jiné i primární studie čítající mnoho desítek až stovek stran odborného textu, uvedený návrh má za cíl snížit administrativní a finanční zátěž spojenou s překladem odborných textů.
Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda je zájem o závěrečné slovo. Prosím, máte slovo.
Tak do třetice a naposledy.
Prosím, máte slovo. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím a táži se pana ministra, zda má zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Paní zpravodajka? Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně připomenul vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Navrhovaný zákon zejména stanovuje některé postupy poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru a požadavky na službu vytvářející důvěru.
Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Věra Kovářová, informovala nás o projednávání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.
Jak již bylo řečeno, organizační výbor stanovil jako výbor garanční výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a též byl přikázán tento tisk výboru hospodářskému.
Já jenom v rámci debaty velice stručně.
Děkuji panu poslanci a eviduji jeho návrh. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně paní zpravodajky. Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na 30 dnů.